A to nemluvím o těch provokacích, které byly a které považuji za zcela skandální. Proto se za klub Úsvit přikláníme k návrhu pana kolegy Bendy na zamítnutí.
Nikoho nevidím. Končím obecnou rozpravu.
K tomu, co říkala paní poslankyně Hnyková.
Nyní tedy přistoupíme k podrobné rozpravě. Otevírám podrobnou rozpravu. První vystoupí paní poslankyně Hnyková, připraví se pan poslanec Pleticha.
Vážené dámy a vážení pánové. Nejdříve si dovolím jednu poznámku k vám, pane ministře. Já nevím, kde žijete vy, ale myslím si, že žijete ve středověku a že mezi prostý lid vůbec nechodíte. Protože kdybyste mezi něj přišel, tak byste uslyšel spoustu kritiky na paní ombudsmanku. Děkuji vám za pozornost.
Jenom pro pořádek, není třeba tak křičet. Požádám paní poslankyni Adamovou v podrobné rozpravě. Prosím.
Děkuji za slovo.
Děkuji. V tom případě se omlouvám. Dobře. Vím, že jste v obecné rozpravě avizoval, že v podrobné rozpravě uvedete... Bral jsem to jako vaši přihlášku do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. V tom případě vám děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Prosím, pane ministře.
Děkuji. Cílem předkládaného návrhu zákona je úprava podmínek pro zajištění vyšší garance Ministerstva zemědělství za oblast zachování biologické rozmanitosti v zemědělství u vybraných plemen a druhů zvířat. Národní program je koncipován tak, aby jeho cíle a náplň byly také v souladu s mezinárodním právním rámcem v této oblasti, to znamená Úmluvou o biologické rozmanitosti a metodikami organizace OSN pro výživu a zemědělství. Do národního programu je dnes zařazeno přes 30 plemen nebo druhů zvířat, která se historicky nacházela na našem území. Tato zvířata nepatří mezi hlavní produkční plemena využívaná v dnešní intenzivní zemědělské produkci, ale vynikají zejména zachováním svých původních vlastností, jako jsou například dlouhověkost, odolnost vůči vnějším podmínkám a nemocem, optimální využití místních zdrojů potravy nebo přirozená a bezproblémová schopnost reprodukce. Toto jsou vlastnosti, které často u moderních plemen zvířat vyšlechtěných pouze za účelem intenzivní produkce živočišných komodit postrádáme.
Nyní paní poslankyně Válková. Připraví se pan poslanec Borka.
Děkuji.
Nyní tedy pan poslanec Borka vystoupí v podrobné rozpravě. Já vám také děkuji. Žádný návrh nevidím. Žádný jiný návrh nepadl, v tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji vám. Přečtu omluvy. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Prosím, máte slovo.
Všichni asi vědí, že jsou tam ty tři okruhy. Děkuji.
Já vám děkuji, pane ministře. Dále se táži, zda se chtějí ujmout slova zpravodaj garančního výboru, pan poslanec Pleticha.
Z toho vyplývá, že pozměňovací návrhy z výboru z prvního čtení zůstávají v platnosti, individuální pozměňovací návrhy musíme nyní přečíst a znova načíst.
Já vám děkuji. A dále se táži, zda zpravodajka dalšího výboru, petičního výboru, paní poslankyně Markéta Adamová chce vystoupit. Není tomu tak. Dobře. Otevírám obecnou rozpravu. První vystoupí pan poslanec Pleticha, připraví se paní poslankyně Hnyková. A požádám paní poslankyni Hnykovou a připraví se pan poslanec Karamazov. A požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení, zvlášť v levé části sálu, aby bylo rozumět, co se zde říká.
Vážené dámy a pánové, dovolila bych si vám připomenout pozměňující návrhy, které jsme společně v poslaneckém klubu Úsvit - národní koalice připravili a s kolegyní Havlovou předložily. Pro nemoc paní kolegyně Havlové jsem načetla oba pozměňující návrhy ve druhém čtení. Bohužel kontroverzní zákon a jeho projednávání byl znovu vrácen do druhého čtení a vše musí proběhnout znova, a tak si dovolím pozměňující návrhy znovu odůvodnit a pak se k nim přihlásit v podrobné rozpravě. Veřejná ochránkyně práv tenkrát dospěla k závěru, že škola nepřímo diskriminovala studentku, neboť jí na základě neutrálně formulovaného školního řádu zakázala nosit muslimský šátek, který je projevem jejího náboženského přesvědčení navenek. Já naprosto nesouhlasím s tímto postupem, naopak si myslím, že ředitel školy má mít právo tyto věci určovat, zejména pokud jde jako v tomto případě o dodržování například hygienických předpisů. My proto navrhujeme vložit do zákona ustanovení, že pokud ochránce zasahuje do činnosti úřadů a zařízení, musí přitom upřednostňovat hygienické předpisy a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci před náboženskými pravidly pro odívání. Základním požadavkem na úpravu zevnějšku žáků a studentů by mělo být to, aby nebránila ve výuce a nebyla riziková z hlediska hygieny nebo vzniku úrazu. Pro všechny musí platit stejná pravidla. Právě ve zdravotnictví je hygiena maximálně důležitá, a nelze ji jinak podmiňovat. Jsme ve střední Evropě, v České republice, a rozhodně zde nemáme teokratický stát. Proto chci, abychom se podle toho chovali všichni a nepodlézali náboženství, které je pro nás naprosto cizí. Druhý pozměňující návrh je rozdělen do tří bodů. Cílem prvního bodu návrhu je ochránit místa, která spadají pod působnost veřejného ochránce práv před uplatňováním islámského práva šaría. Podle zákona jsou to místa, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě, a místa, kde jsou osoby závislé na poskytované péči. Zde je totiž riziko šíření nejvyšší.
Závěr z jednání rozpočtového výboru bylo usnesení, kterým mě pověřil, abych doporučil Sněmovně tento návrh schválit.
Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Ale já nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. V tom případě nepadly žádné návrhy, které bychom mohli hlasovat. Ještě před zahájením dalšího bodu vidím předsedu klubu KDU-ČSL pana kolegu Miholu. Děkuji panu předsedovi. Vyhovím jeho žádosti a končím dnešní jednací den. Od 14.30 budeme podle návrhu, který byl dnes schválen, projednávat stanovisko Poslanecké sněmovny, které navrhla paní kolegyně Černochová.
Současné, stávající znění, které je složité a nevyhovující, není jednoznačné a rozhodovací praxe orgánů státní správy lesů je nejednotná. A pak jsou takoví slabší úředníci, kteří podmiňují jenom těch 50 metrů, a jediná možná vzdálenost od hranice lesa není možná. Při současném znění § 14 je zcela jasné, že zde vzniká i možné korupční prostředí, které se díky specifikaci minimální vzdálenosti nezastavitelnosti do 30 metrů zcela vyloučí bez jakýchkoli možných ústupků a variant. Je také třeba si říci, že jde o agendu, která tvoří skoro 75 % činnosti státní správy lesů, takže jasné zjednodušení. Zavedení jasných a srozumitelných pravidel do tohoto paragrafu znamená i jistotu jednotného přístupu k vydávání stanovisek státní správy lesů, což je hlavním důvodem a účelem této úpravy. Dále je třeba konstatovat, že snížením ochranného pásma lesa na 30 metrů ze současných 50 nedojde k ohrožení lesa. Navržená změna v případě přijetí značně sníží administrativní zatížení jak obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, tak i krajských úřadů, které rozhodují o přezkumu souhlasů nebo případných nesouhlasů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností tak, jak je to v současnosti. Zakotvením pevné vzdálenosti 30 metrů od lesa je tedy zavedení jistoty, že vlastníky lesa nebudou přímo omezovat nově umístěné stavby či zařízení a zároveň nedojde k omezení plnění funkcí lesa. Druhý pozměňovací návrh je změna a úprava, která se týká výkonu činnosti odborného lesního hospodáře. V krátkosti přiblížím, kdo a co je vlastně odborný lesní hospodář. Odborný lesní hospodář je člověk, který zajišťuje plnění ustanovení lesního zákona a odbornou úroveň hospodaření v lesích nestátních, zejména drobných vlastníků do 50 hektarů. Zde je vidět, že odborný lesní hospodář má značný vliv na stav lesa, a nakonec se o tom můžete přesvědčit i každý sám. Když do jakéhokoli lesa přijdete, tak hned víte, jaký odborný lesní hospodář tam pracuje, protože ten les taky podle toho vypadá. Tato úprava umožní, aby odborný lesní hospodář mohl legálně jezdit a stát v lese motorovým vozidlem, a tak poskytovat efektivně své služby vlastníkům lesů. Při výkonu své činnost je lesní hospodář nucen projíždět i přes lesy, kde funkci odborného lesního hospodáře nevykonává, a proto se navrhuje vjezd a stání motorovým vozidlem vázat na výkon funkce odborného lesního hospodáře, nikoliv na lesy, ve kterých funkci vykonává. Toto doplnění značně ulehčí pohyb a výkon funkce každého odborného lesního hospodáře, který se musí plynule po lese pohybovat bez možnosti jakékoli sankce. Druhou navrhovanou úpravou, co se týče odborného lesního hospodáře, je návrh pro udělení a odebrání licence. Činnost odborného lesního hospodáře v majetcích do 50 hektarů lesa hradí stát. Navržená změna upravuje, že při pravomocném odebrání licence při neplnění svých povinností může odborný lesní hospodář znovu zažádat o udělení licence až po pěti letech. Momentálně to funguje tak, že po pravomocném odebrání licence je orgán státní správy lesů v podstatě povinen té samé osobě na základě nové žádosti opět licenci vydat. Funguje to tak, že si žadatel obratem zažádá o vydání nové licence, úředník si pouze zjistí, zda žadatel splňuje podmínky pro její udělení, a nikdo neřeší, proč mu byla licence odebrána.
Nemělo by to prostě být spojeno pouze se snahou o navýšení příjmů měst za každou cenu.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Řádně je přihlášen pan zpravodaj.
Ale třeba tam nemusí být poplatek žádný.
Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí ještě do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku neeviduji.
Já jsem avizoval, že budu navrhovat zkrácení lhůty pro projednání o 30 dnů na 30 dnů tedy.
Nebo pan navrhovatel. Prosím.
Dovolím si požádat o otevření rozpravy.
Děkuji.
Moc se omlouvám za to nedopatření. Takže navrhuji, aby došlo ke zkrácení lhůty na projednání ve výborech o 30 dnů, tedy na 30 dnů.
Děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě obecnou rozpravu končím a opět se táži, zda pan navrhovatel nebo zpravodaj si chcete vzít závěrečné slovo. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty na projednání. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy nejprve všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. A já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dní. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, podrobně jsem ten návrh představoval zejména v prvním čtení a posledně, takže teď již jen velmi stručně. Je to poměrně rozsáhlá novela insolvenčního zákona, která má tři hlavní cíle. Tím prvním je zamezení šikanózním insolvenčním návrhům, které trápí podnikatele. Tím druhým je zamezení některým nekalým praktikám, které využívají zločinecké skupiny známé jako insolvenční mafie. To je úvodem asi všechno.
Zaznívá tady mnoho silných slov i od lidí, kteří pro tento zákon hlasovali. Možná ubylo emocí, které kolem tohoto zákona zaznívaly, protože některá vystoupení skutečně s realitou měla málo co společného. Naopak přidává ještě některé další výjimky, jednak k subjektům a jednak k činnostem. Ale samozřejmě je to určitý obrovský objem dat, který až svým zpracováním a roztříděním a porovnáním dává nějaký smysl. A tyto prostředky nám politikům v zastupitelské demokracii byly svěřeny k hospodaření a k tomu, abychom s nimi nakládali co nejlíp. A nakládáme s nimi v zájmu občanů, a tak nedává příliš smysl, abychom tyto informace před občany tajili.
To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Paní místopředsedkyně Jana Černochová.
Děkuji, pane místopředsedo.
Děkuji. Ptám se na závěrečná slova pánů zpravodajů? Odhlašuji vás všechny. Zahajuji hlasování o vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání. Zahajuji podrobnou rozpravu. Jako první se do podrobné rozpravy přihlásil pan poslanec Radek Vondráček.
A třetí vlna již pochopila, že neumějí dělat ani v podstatě antikampaň, tak změnili billboardy na úplně jiné. A tentokrát v tom nejsem úplně sám. Ale bohužel používají pololži, polopravdy. A mohu podtrhnout slova pana kolegy Urbana. Tudíž někdy dobrá myšlenka se nechá zabít tím, jak tito pánové jsou neústupní.
Je zřejmé, že imigrační krizí nelze z objektivních důvodů dosáhnout toho, že bude vždy dosahováno určených standardů. Podle našeho pozměňovacího návrhu musí ve svém hodnocení paní ombudsmanka při kontrolách přihlédnout k objektivní situaci v daném čase a místě. Já vám děkuji za pozornost a pak bych se přihlásila k těmto pozměňovacím návrhům v podrobné rozpravě. Já vám děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Než udělím další slovo, máme zde ztráty a nálezy. U pultu řečníků bylo nalezeno toto krásné plnicí pero, takže kdo ho budete postrádat, leží u mě. Můžete se přihlásit.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, v březnu letošního roku jsem na tomto plénu vystoupil s řadou argumentů proti předkládanému návrhu. Moc, která bude Ústavnímu soudu předkládat návrhy na zrušení zákonů či žalovat ve jménu jakékoliv skupiny občanů, která se cítí být diskriminována. Připomenu si alespoň některé z jejích pochybných prohlášení. Na konci roku 2014 Anna Šabatová požadovala, aby školy, které navštěvují muslimské dívky, upravily svůj školní řád. Změny měly umožnit, aby dívky mohly při vyučování nosit svůj muslimský šátek. Že šlo v daném případě o školy zdravotnického zaměření, kde z logiky věci musí platit přísná pravidla i pro způsob ošacení, už paní ombudsmanku příliš nezajímalo. V dubnu 2015 nám paní ombudsmanka sdělila svůj názor, že majitel bytu nemá právo rozhodnout o tom, koho ve svém bytě ubytuje. Zkraje letošního roku pak Anna Šabatová vystoupila se šokujícím prohlášením, podle kterého k obdobným znásilněním, jako došlo v německém Kolíně nad Rýnem, dochází také v České republice, a pomyslnou třešničkou na dortu byla její následná výzva, aby naše země přesto přijala Bruselem nadiktované kvóty pro přijímání uprchlíků. Vážené kolegyně, vážení kolegové, skutečně chceme uvažovat o rozšíření kompetencí veřejného ochránce práv při pohledu na osobu, která tento úřad v současné době zastává? Co potom přijde příště? Bude paní ombudsmanka chodit po toaletách základních škol, aby zkontrolovala, zda zbývá dostatečné množství toaletního papíru, nebo prohlásí za nepřítele Evropy každého, kdo u sebe neubytuje alespoň dva uprchlíky? Taková představa mě skutečně děsí. Myslím si, že na místo pochybných novelizací bychom se měli do budoucna zaměřit spíše na to, aby úřad ombudsmana byl vykonáván osobami zodpovědnými, a nikoliv aby se stal dějištěm pro nejrůznější pochybné divadelní hry a už vůbec ne pro absurdní dramata. Děkuji za pozornost.
Já snad jenom k tomu, protože teď zaznělo několik stanovisek, která jakoby říkají: je to špatně, protože v osobě veřejného ochránce práv sedí žena, která to chápe příliš široce. Říkal jsem to tady panu ministrovi v prvním čtení, říkal jsem to ve druhém čtení, říkám to dnes v tomto opakovaném druhém čtení, ve kterém navrhnu, abychom na začátku třetího čtení hlasovali o zamítnutí tohoto návrhu zákona, protože v něm fakt není nic, co potřebujeme. A místo toho, abychom se konečně dokázali zastavit a říct: přece máme problém, že máme stále víc ten Západ, který pořád chce nějaká práva a vůbec nevnímá žádnou odpovědnost. Nikdo není připraven za svou zemi válčit, ale každý je připraven chodit a říkat: já chci ještě tohle, já chci ještě tohle, já se necítím občanem, já se necítím ženou, já se necítím mužem, já se necítím člověkem, tak mě nějak zvýhodněte. V tomhle světě žijeme. A právo na život už není absolutní. O právu na vlastnictví snad ani nemluvě.
Já vám také děkuji, pane poslanče.
Názory se mění a postupně krystalizují. Teď mi jenom dovolte tři poznámky. Poznámka druhá. Já se nicméně domnívám, že lze, takže v podrobné rozpravě se přihlásím i k této změně.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Poté se do podrobné rozpravy přihlaste. V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova, v tento moment pana navrhovatele. Prosím.
Už to byl ústupek z toho, co jsme původně chtěli, co je dnes prezentováno návrhem paní poslankyně Benešové, a myslím, že ty další varianty jdou zase příliš daleko. Přece jen pro vaši představu.
Není tomu tak. Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. První má pan poslanec Vondráček a připraví se pan poslanec Tejc.